Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já děkuji za tu interpelaci. Myslím, že je důležité o tom takhle mluvit, protože skutečně pro běžného smrtelníka se v tom zorientovat není úplně jednoduché. Než dojdu k těm trošku detailnějším číslům, tak řeknu ten úplně nejhrubější pohled, jak je možné na živnostníky nahlížet. Uznávám, že to je lehce zaokrouhlené, já ta čísla pak zpřesním, ale principiálně ten problém je totiž ještě hlubší. No ale to samo o sobě ještě vůbec nic neznamená, protože podstatné je to, kolik jich je aktivních. A teď co se týká toho jednoho milionu. Pojďme se na ně podívat trošku detailněji. Srovnám to za posledních deset let, ať je tam nějaká perioda. Kde je ten důvod, proč nám roste za těch posledních deset let počet živnostníků na vedlejšák, je ve velké části spojen s nástupem žen do podnikání.
My si musíme i říct, na kterých společnostech máme zájem, které chceme utlumit, které chceme naopak priorizovat. Prostě dát tomu jasnou štábní kulturu a pak samozřejmě na těch principech, na kterých to stejně všichni spravujeme, postavit ten vládní materiál, protože jenom vláda může být tím, kdo vlastně tuto politiku bude prosazovat a tuto politiku přijme. Takže mou ambicí v tuto chvíli, a na tom samozřejmě pracuje odborný tým Ministerstva financí - ale to není jenom otázka Ministerstva financí. My musíme spolupracovat i s kolegy z dalších rezortů. Bude veřejný.
Vážený pane poslanče, vážené paní poslankyně, vážená veřejnosti, my samozřejmě jako Ministerstvo dopravy jsme odpověděli na dotaz panu poslanci Stanjurovi, kde jsme mu poskytli detailní přehled, pokud jde o jednotlivé státní organizace v rezortu Ministerstva dopravy. Pro nás to bude klíčový dokument, který bude zavazovat nás jako rezortní ministry, pokud jde o její prosazování. Teď myslím jako my, Ministerstvo dopravy a řídící výbor, a České dráhy by měly projednávat teď na podzim svoji strategii. Především se má projevit ve zvyšování úrovně poskytovaných služeb, zvyšování konkurenceschopnosti s cílem posilování Českých drah na trhu. Nesmírně důležité budou potom příležitosti na otevřeném trhu, aktivizace nových trhů. České dráhy by neměly čekat pasivně na příchod konkurence ze zahraničí, ale měly by také aktivně dobývat i cizí trhy. Takže to je velmi stručně, pokud jde o Ministerstvo dopravy a prosazování vlastnické politiky státu v rezortu Ministerstva dopravy. Děkuji.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já už to nebudu natahovat, protože vše zde padlo od paní ministryně financí i z pohledu rezortu od kolegy Kremlíka. Jinak vše jsem dal do té písemné odpovědi.
Dále v rozpravě pan poslanec Zbyněk Stanjura.
Stihneme to. Nebudeme navrhovat vyslovení nesouhlasu. Myslím si, že je to rozumné, že každou majetkovou účastí se nemusí zabývat vláda jako celek.
Takže to je jenom taková krátká geneze toho, co jsem já kolem toho zažil, a bylo mi velmi nepříjemné, když jsem se dověděl, že rozpoutávám nějakou hybridní válku, anebo že jsem normalizátor a že bych chtěl nějak znormalizovat. A já kvůli tatínkovi jsem nesměl studovat, byť jsem byl premiantem na základní škole, a musel jsem se jít vyučit. Ale podotýkám, že si nemyslím, že bude schopen říct takový lean management, lean production, že bude schopen říct tady tyhle principy, které v dobře řízených organizacích fungují. Děkuji pěkně. Děkuji vám za pozornost.
První vystoupí pan poslanec Lubomír Volný, další je pan poslanec Tomáš Martínek a jako třetí se připraví pan poslanec Petr Gazdík. Takže tři faktické a potom v obecné se připraví pan poslanec Lubomír Španěl. Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji. Já jsem jenom chtěl říct, že opravdu žijeme v zajímavé době. A potom si ještě přijde do České televize sám bez oponenta obhajovat své vlastní názory a to už mu přijde etické. Druhá věc je, že - já naprosto chápu pana kolegu Juřička prostřednictvím pana předsedajícího, že nezveřejnil autora toho auditu. Soustředíte se na čísla, soustředíte se na fakta, ale stejně ve finále jste i pro kolegy poslance i pro Českou televizi i pro generálního ředitele České televize hybridní hrozba.
"... si vás touto cestou dovoluji požádat o veřejnou diskusi vysílanou v ČT, která by proběhla mezi mnou a vámi v živém vysílání. Dovedu si například představit i zvláštní vydání Otázek Václava Moravce v nedělním vysílání věnované pouze tomuto tématu." A tak dále. Ale generální ředitel televize veřejné služby nemůže být dramaturgem zpravodajského vysílání.
Kolegyně tady nejsou mezi těmi přihláškami. Ale po panu poslanci Juříčkovi jsem se ještě přihlásil já.
Nemohu se totiž ztotožňovat s tím, že tady je prezentován nějaký audit-neaudit, který udělal někdo, o kom vlastně nevíme, kdo ho udělal. Přitom tu máme audit relevantní České televize a zároveň tady máme obavu při tom, kdy mnoho mediálních skupin vlastní různí oligarchové, včetně aktuálně pana premiéra, který sice má svá média ve svěřenském fondu, ale také byl dříve jejich vlastníkem. Takže tady přestane existovat veřejnoprávní Česká televize. O to, aniž bych chtěl komukoliv z vás křivdit, si myslím, že někteří z vás prostě usilují. Oddělme od sebe dvě věci, to je hospodaření a druhá věc je, že Česká republika potřebuje veřejnoprávní instituce, které budou zárukou nezávislé žurnalistiky. A také bych si přál, aby vzhledem k tomu, co tady říkají někteří kolegové, na základě tohoto pochopili, co je naše úloha jako Sněmovny. To skutečně není. A když tady pan poslanec Volný prostřednictvím pana předsedajícího mluví o různých hnojometech - nezlobte se, kolegové, ale ty hnojomety slyším spíše od vás na Českou televizi než opačně.
Nyní na faktickou poznámku pan poslanec Lubomír Španěl a připraví se pan poslanec Zbyněk Stanjura.
Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Jiří Mihola. A poprosím o klid v jednacím sále! Já vím, že předchozí hlasování tady vzbudilo vlnu veselí a různých emocí, ale bylo by fajn, abychom tady zachovali důstojnou atmosféru a mohli se v klidu věnovat projednávání tohoto tisku. Poprosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, dobrý den, vážený pane předsedající, vážené -
Já toto nepovažuji za důstojnou atmosféru! Hlavně na levé straně jednacího sálu bych poprosil, abychom se zklidnili a mohli v klidu tento bod projednat! Děkuji.
Děkuji, dobrý den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážené kolegové. Vlastně se i tehdy uvažovalo o tom, aby tento den byl zařazen mezi významné. Bezdůvodný vpád vojsk Varšavské smlouvy znamenal tehdy nejen konec demokratizačních a humanistických snah o reformu socialistického systému v Československu, ale také značné oběti na životech nevinných civilistů. Proto by tento den měl být připomínán jako památka těchto nevinných obětí. Já jsem samozřejmě tuto záležitost konzultoval s předními odborníky, sám jako historik, s předními odborníky na moderní historii a ti mé úsilí rovněž podpořili.
Nevím, jestli vy ostatní považujete tohleto za důstojnou atmosféru - já tedy ne.
Děkuji. Už vzhledem k těm obětem by se to tak slušelo. Děkuji mnohokrát. Ale myslím, že v případě 21. srpna je zcela jasno. Co se týká dopadů na státní rozpočet, žádné nejsou. Stejně tak není žádný problém s ústavním pořádkem České republiky, s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Navrhovaná úprava nemá ani žádné sociální dopady nebo dopady na životní prostředí a podobně. Chtěl bych na závěr poděkovat všem poslancům a klubům, které tento návrh podpořily. Věřím, že někteří se jenom nestačili připodepsat. A také děkuji vládě, která vyjádřila souhlasné stanovisko s tímto návrhem. Děkuji za pozornost a prosím o vaši podporu.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já to zkusím ve dvou minutách, protože bych se nemusel dostat ke slovu nikdy. Já jsem tady minule hovořil o tom, kolik minut či hodin se který kontrolní orgán věnuje zprávě o hospodaření ČT. Pak mě ale napadlo podívat se na vzdělání jednotlivých radních a také těch, co zprávu údajně poctivě studovali. Ne u všech radních se mi podařilo vzdělání zjistit, ale neobjevil jsem nikoho s ekonomickým vzděláním. V Poslanecké sněmovně jsem nelustroval sice všechny poslance, ale i tak mi jako jediný odborník, který se ke zprávě vyjádřil, vyšel pan Juříček. Někteří, včetně mě, by mohli zprávu studovat ne hodiny, ale celé roky a výsledek by byl stejný. Proto tvrdím, že za současné situace není hospodaření ČT účinně kontrolováno.
Takže já si vás odmáznu.
Tak jenom si to porovnejme. Já to úplně nechápu, ale dobře. Je to jasný posun. Na druhé straně pan poslanec Juříček bezesporu moc dobře ví, co je to audit. To není žádný audit. A on to moc dobře ví. Moc dobře to ví a tady nám říká: já mám audit. Já ho nepotřebuji zveřejnit, protože to není žádný audit. Mně je jedno, kdo to psal. Tak to jděte dělat. Já jsem pro! Nějakého, který by byl na mě hodný a na oponenta by hodný nebyl. Takže takové ty nápady, že si poslanec určí s kým kde bude debatovat , tak já jsem pro. Ale přijde mi to úplně absurdní.
Nyní pan poslanec Juříček s faktickou poznámkou...
Já tady musím zareagovat na lež, která tady zazněla z úst generálního ředitele České televize Petra Dvořáka. Tady zazněl citát, že se prý nevyhýbá diskusi. A generální ředitel České televize odmítl. Je jedno, co si o tom myslíte, já reaguji na tu větu, že říkal, že se nevyhýbá diskusi. Nic víc, nic míň. Vyhýbá se diskusi! A teď tady najednou nabízí jinou diskusi, u sebe na televizi, kterou budou moderovat a témata určovat jeho zaměstnanci, na které má přímý vliv i finančně, i třeba formou odměn a tak podobně. Tak to je představa demokracie České televize. Takže je to přesně naopak. To je spravedlivá nabídka. Oni dávají šanci? Téměř tři miliony voličů Miloše Zemana a přes půl milionu voličů SPD mu platí koncesionářské poplatky, a on nám arogantně dává milostivě šanci?!
Prosím, pane poslanče.
Já jsem se zařekl, že nebudu reagovat na různé kolegy, ale musím některé věci upřesnit. A popravdě řečeno, musím se přiznat, že mi hlava vůbec nebere to, že nechce diskutovat o výročních zprávách a o hospodaření České televize, a zároveň dneska ráno klidně vystupuje v České televizi a hovoří o programových cílech na následující měsíce. Takže já si nemůžu pomoct, ale mně to skutečně připadá jako skutečné vyhýbání se diskusi, protože popravdě řečeno, to nejsou moje čísla, ale to jsou jeho čísla.
Děkuji, pane předsedající. Já bych vaším prostřednictvím ke kolegovi panu Gazdíkovi. Rada má kontrolovat Českou televizi a pokládám si řečnickou otázku, na kterou známe všichni odpověď. Kdo má kontrolovat Radu České televize? Jsme to my, poslanci Parlamentu České republiky. A tak já prostě činnost Rady České televize kontroluji. Rada České televize je volena podle výsledků voleb, dohod koalice, zákulisních politických jednání. Takže, prosím vás, nepopírejte slova své stranické kolegyně. Je to politicky volený orgán. A já jsem tady chvilku, ale vím, jaké boje se vedou o to, kdo bude v jaké radě. Je to přímý politický nátlak. Vyhnul se jakékoliv jiné diskusi, ale sám si jde přímo tlačit na Sněmovnu, aby tyto zprávy schválila. A my všichni víme, jaká je politická situace v této Sněmovně.
Já bych se ráda jenom vyjádřila pár větami k tomuto návrhu. Tento návrh za SPD samozřejmě plně podporujeme, a proto jsme také jeho spolupředkladateli. My si myslíme, že je nutné, aby na tento tragický den naší historie nebylo zapomenuto a aby i ty nejmladší generace znaly události, které zásadně ovlivnily budoucnost našeho národa. Byl to den, kdy do naší země vpadla vojska Varšavské smlouvy. Nesmíme zapomínat na nevinné lidi, kteří za tuto hrůznou událost zaplatili svým životem. A také nesmíme dopustit, aby se také události ještě někdy v budoucnu opakovaly. Děkuji za pozornost a věřím, že tento návrh bude podpořen.
Další do obecné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Jana Černochová.
Děkuji, pane místopředsedo. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych omluvila na chvilku pana poslance ODS Jakuba Jandu, který musel odjet na jednání do Senátu a který mě tedy požádal, abych tady jeho jménem vystoupila. Pan kolega mě poprosil, abych tady přečetla jeho názor, který samozřejmě je názorem Občanské demokratické strany. Nedávno jsme si připomněli 51. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Asi se všichni shodneme, tedy většina z nás předpokládá, že šlo o mimořádně významnou událost našich dějin, byť tragickou. Invaze ze srpna 1968 zadusila výhonky svobody, jakkoli to byly výhonky nesmělé, opatrné a stále rostoucí z narudlé půdy.
Takže znova poprosím. Pokud chcete řešit něco jiného nebo cokoliv jiného, tak běžte do předsálí.
Bez ní by nejspíš nebyla normalizace, bez ní by nebyly drastické čistky, a teď myslím hlavně ty celospolečenské. Ale zpátky k tématu. Bez násilného a krvavého potlačení pražského jara by se věznice opět nezačaly plnit politickými vězni, desítky tisíc lidí by neemigrovaly, nevyhazovaly by se ze zaměstnání a ze škol, nebo alespoň ne v takovém měřítku. Dnes už je to naštěstí historie, ale i historii bychom si měli připomínat. Nejen proto, aby se už neopakovala, jak zní známá poučka, ale i vzhledem k tomu, že některé aspekty této události rezonují i v dnešní době. Bude to krok symbolický, 21. srpen zůstane dál pracovním dnem, takže to nijak nezasáhne do ekonomického života státu. Ale i symboly jsou důležité jako pocta těm, kteří události roku 1968 a následnou normalizaci museli protrpět nebo ji ani nepřežili. A jako vzkaz našim dětem a dalším budoucím generacím, aby nezapomněly, že svobodu je třeba hájit, nebo o ni můžeme přijít. Třeba za jednu jedinou noc. Závěrem bych rád řekl ještě jednu věc. Jsem rád, že poslanecká iniciativa k uzákonění Památného dne obětí invaze, či Dne památky obětí, aby to bylo v souladu s názvy dalších významných dnů, není podstatné, a následně okupace vojsky Varšavské smlouvy získala podporu napříč poslaneckými kluby, pochopitelně s předpokládanou výjimkou klubu jediného, což je vlastně logické. Jakub Janda, poslanec Občanské demokratické strany.
Děkuji vám.
Samozřejmě za klub Starostů a nezávislých podporujeme tento návrh, 21. srpen si každopádně zaslouží být významným dnem v kalendáři. Zaslouží si tak být označen a zaslouží si tak být vnímán. Je to ta kapitola, na kterou se bohužel mnohokrát jakoby v tom čtvrtém ročníku nedostává, byť je to kapitola, která ještě do dnešních dnů zásadně ovlivňuje samozřejmě i naši přítomnost. Nejenom ten den, kdy na naše území vkročila okupační vojska Varšavské smlouvy. Rok poté, co si občané naší země připomínali první výročí okupace, docházelo k tomu, že už to nebyla okupační vojska, která střílela do našich občanů. Byla to naše policie, náš Sbor národní bezpečnosti, byli to naši ozbrojení milicionáři, kteří stříleli do našich, českých lidí. To všechno by měl 21. srpen jako významný den v našem kalendáři jednoznačně připomínat. Děkuji za pozornost.
S faktickou poznámkou se přihlásila paní poslankyně Helena Válková. Prosím.
Děkuji, pane předsedající.
V obecné rozpravě je přihlášena paní poslankyně Kateřina Valachová.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, já bych chtěla přednést stanovisko poslaneckého klubu sociální demokracie. Zákon, který projednáváme, zákon o státních svátcích, by měl obsahovat ty dny, na které nesmíme nikdy zapomenout. Tento den se zapsal do naší historie jako jeden z nejtragičtějších.
Ale standardně by bylo více než dva týdny, nebo dva týdny a delší. Takže já tímto žádám o přerušení projednávání této interpelace do doby přítomnosti pana ministra vnitra a vás žádám, abyste tento návrh podpořili a pomohli mi v této interpelaci.
Děkuji panu poslanci Zdeňku Ondráčkovi. Odhlásil jsem vás, požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Děkuji vám. Otevírám rozpravu a pan kolega Zbyněk Stanjura se hlásí.
Důvod, proč jsme ta čísla chtěli, je to, že chceme otevřít debatu o případné podpoře některých skupin, možná některých věkových skupin a podobně, možná bychom mohli debatovat o tom, zda mají být úplně stejné podmínky pro ty, kteří mají hlavní, nebo vedlejší činnost. Podnikatelům ještě říkáme drobní podnikatelé, živnostníci, osoby pracující na vlastní účet, fyzické osoby, které podnikají, a OSVČ. Máme mnoho údajů, vedeme je opakovaně, vedeme je na různých centrálních orgánech státní správy a přitom ta čísla nesedí. Kdo z nás si umí představit, jaký je rozdíl mezi OSVČ a osobou pracující na vlastní účet? Já za sebe říkám, že nejsem schopen definovat ten rozdíl mezi OSVČ a osobou pracující na vlastní účet. Možná by stálo za to ty databáze pročistit, možná i na základě nějakého legislativního podnětu, abychom to věděli přesně. Ale já jsem vlastně ten nesouhlas vyjádřil kvůli poslednímu odstavci té odpovědi, která mě zklamala, ten odstavec mě zklamal.
Tohle je celý první bod. Kdo je proti?